Děkuji.
To je jedna prosba. A dále věcně k rozpočtu. Nicméně to doprovodné usnesení bohužel nebylo načteno. Důležitý je pro nás ten 67, kde jde o navýšení prostředků pro studenty doktorských studií na vysokých školách.
Děkuji. Pan poslanec Klaus.
Mezitím jsem zjistil hodně zajímavého o rozpočtu hnutí Úsvit, o rozpočtu Senátu. Zažil jsem jednu úspěšnou, jednu neúspěšnou a jednu neplatnou volbu. Není ani povodeň. Takováhle rodina. Řekněme si jasně, je to špatně. To je samozřejmě velice nesystematické a velice špatné. Ale řekněme si upřímně, většina těchto návrhů neprojde. Takže bych na všechny rád apeloval, aby tyto další návrhy a tak dále byly už co nejstručnější a ten rozpočet jsme urychlili ke konci a odhlasovali. Jako celek je špatný.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Aulickou.
Poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o náhradní kartu. Sděluji, že o omluvení své účasti požádali tito poslanci: pan Martin Jiránek do 15.30 z pracovních důvodů. Nejdříve vás tedy seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do programu schůze nový bod, a to Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, a navrhujeme tento postup. Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Leo Luzara, kterému tímto dávám slovo. Já vás poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste se již usadili na svých místech a ztišili své hovory, abychom slyšeli přesně návrh pana poslance Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Bohužel jsme v rámci hlasování s mým návrhem neuspěli. KSČM proto opakuje tento návrh a prosí, aby na každých dalších schůzích byla tato informativní zpráva vlády zařazena.
Ano, já vám děkuji, pane poslanče. Já si myslím, že v tuto chvíli je jeho návrh nehlasovatelný. Tak jestli si to s panem kolegou poslancem... Budeme hlasovat o návrhu grémia. Hlasování číslo 40. Přihlášeno 174, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ne, nemusíme, ok. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dalším postupem v tomto bodu.
Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já vám také přeji dobré odpoledne a přicházím s volebními body. My jsme minulý týden v pátek uskutečnili v tom volebním maratonu... Tady v té volbě byl jediným kandidátem pan poslanec Zdeněk Ondráček, navržen za KSČM. V prvním kole získal 85 hlasů a potřebný počet ke zvolení byl 94 hlasů. Do druhého kola tedy opět postoupil jediný kandidát - pan poslanec Ondráček - a za malou chvíli proběhne v tomto případě tedy druhé kolo té první volby. Byla to ta dodatečná nominace od kolegů ze sociální demokracie. Nominována a navržena je paní poslankyně Kateřina Valachová. A ještě připomenu, podle jednacího řádu se předsedové komisí volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení projednávání tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu. Pouze u tohoto bodu upozorňuji, pokud by někdo chtěl vystoupit v rozpravě, že byla ukončena. Musel by tu rozpravu opět otevřít někdo ze členů vlády.
Výše uvedené příklady vyjmenovávám s tím, že výdaje státu potřebují opravdu hloubkový audit. My za SPD navrhujeme nějaké změny a přesuny a podpoříme také některé změny, se kterými přicházíte i vy, vážené kolegyně a vážení kolegové z konkurenčních stran. Nebudu zde dlouze vyjmenovávat, co podpoříme a co ne. Ale shrnu to do jednoduchého principu. Podporujeme a podpoříme za SPD každou změnu, která zvýší životní úroveň našich občanů. Jde totiž o jedno ze zcela zásadních témat současnosti, které bohužel politici i veřejnost opomíjejí. Kvalitní půda ornice je nejen strašně důležitá pro svou schopnost zadržet vodu, ale je to klíčový prvek pro kvalitu našich potravin a samozřejmě pro naši potravinovou soběstačnost, ke které bychom se měli postupně zase propracovat. Naším klíčovým tématem v SPD je nejen decentralizace moci v politice a prosazení prvků přímé demokracie, ale také decentralizace energetiky a ekonomiky, lokální a místní soběstačnost. To je jediná smysluplná budoucnost a odpověď na dovozy nekvalitních šmejdů z celé Evropy či světa. A dovolím si zakončit prosbou. Pojďme co nejdříve zcela vážně diskutovat systémový audit veřejných výdajů, včetně těch mandatorních, hlavně z pohledu jejich účelnosti a efektivity, a teprve poté pojďme promyslet systémové změny výdajů státního rozpočtu. Myslím, že třeba Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ, by mohl ministerstvo po ministerstvu zanalyzovat výdaje i příjmy a připravit analýzu včetně zhodnocení stavu na základě dlouholetých kontrol. I na to by bylo mimo jiné NKÚ v rozpočtu přidat peníze. A tady by to byly peníze velmi dobře investované, jelikož by se naopak státu vrátily v následných úsporách. Děkuji a přeji hezké hlasovací odpoledne.
Na vaše vystoupení by chtěl s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Marek Výborný.
Tvůrci Ústavy moc dobře věděli, proč Senát do Ústavy zakomponovali. A právě dnes, v dnešní politické realitě, se ukazuje, jak bude Senát jako pojistka demokracie důležitý. A hovořit o tom, že někoho necháme vyhladovět, to se vracíme někam, kde jsme byli už hluboko, hluboko v historii.
Prosím, máte slovo.
Potom nedávno to někteří kolegové opakovali. A pro nás taky nebylo možné nic dělat. A vy dobře víte, že to není možné, že to nebylo technicky možné. Takhle vláda nemá s tím rozpočtem nic společného. Tahle vláda se snažila najít peníze na sociální služby. Dědictví předcházejících vlád. My jsme v minulosti šetřili na státním dluhu. Ano. A dali jsme to na potřebné věci. A 2017 jsme ušetřili jenom 5 miliard, protože samozřejmě ten náš dluh jsme snížili. Takže nevím, proč vlastně ta bývalá koalice se dnes tváří, že s tím nemá nic společného. A v rámci rozpočtu MPSV to, co chtělo na sociální služby, dostalo. Proto o to víc mě udivuje, že hlavně od bývalých koaličních partnerů přicházejí různé návrhy.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si vás dovolil požádat o upoutání pozornosti k několika pozměňovacím návrhům. Jsou to drobné, ale můžou udělat kus dobré práce. Pak je to podpora výstavby mateřských školek. Dostaly obce povinnost, aby se postaraly, ale pak ať se starají už samy s tím, co dokážou. Není to velká částka, ale dokáže udělat kus práce. Je to i kvůli tomu, že v minulosti byly vypsané dotační programy k mateřským školkám, obce investovaly desítky milionů do dokumentací, mají mnohdy pod stavebním povolením připravené projekty, ale dotace nějakým způsobem vymizely a na školky už se nedostává. A já věřím tomu, že pro vás stejně tak důležitý jako agropotravinářský komplex jsou i školky, památky a mládež. Pak jsme si jako Starostové a nezávislí dovolili navrhnout ještě jednu změnu. Je to velká částka, jde o přesuny v rámci rozpočtu. Skutečně přidat. Je to o přesunech. Proto ty peníze ani nebudou v rozpočtu někde jinde chybět. Já vás žádám, abyste zvážili podporu a ideálně tyto návrhy podpořili. Nejsou to velké částky a všechny z nich odpovídají návrhu programového prohlášení vlády, které včera ve večerních hodinách zveřejnilo hnutí ANO pro svoji menšinovou vládu. Takže doufám, že k našim hlasům se přidají i hlasy poslanců hnutí ANO a dalších. Děkuji vám za pozornost a za podporu.
Děkuji panu poslanci Farskému. Byl poslední přihlášený do rozpravy, jestli se někdo ještě hlásí... Dívám se. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Má zájem paní ministryně nebo paní zpravodajka o závěrečné slovo? Takže můžu přikročit k tomu, že vyhlásím přestávku pro zasedání klubu ANO, ale i jiných poslaneckých klubů. Ale před hlasováním se hlásí pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.
Do této komise je navržen Lukáš Černohorský za Piráty, dále paní poslankyně Pavla Golasowská za KDU-ČSL a konečně pan poslanec Lubomír Volný, kterého navrhl klub SPD. Už jsem to říkal před chvílí, v tomto případě se volí většinovým způsobem a tajným hlasováním.
Dobrý den. Já jsem tedy Lukáš Černohorský, jsem z Ostravy.
Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Děkuji. Poprosím o přerušení tohoto bodu na vydávání volebních lístků. Opět ten čas zaokrouhlím na 23 minut, takže volební lístky by se vydávaly do 14 hodin a 35 minut. Výsledek volby pak vyhlásím podle dohody s vámi během odpoledního jednání.
Výborně.
Jedná se o peníze na sociální služby. Bohužel z mého pohledu se jedná o jinou položku, takže je to hlasovatelné.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Jedná se v podstatě o totéž, akorát je to proti vládní rezervě, a proto je to už v tuto chvíli nehlasovatelné.
Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Než budeme pokračovat, prosím, pane poslanče, k hlasování. Máte slovo.
Hezký podvečer.
Je to přesun v kapitole proti položce program integrace příslušníků romské komunity.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Je to v rámci kapitoly, takže je to v neprospěch ukazatele výdaje celkem. Celkově se jedná o částku 400 mil. korun.
Všechny pozměňovací návrhy byly vyčerpané. Ptám se jednotlivých navrhovatelů, jestli souhlasí s tím, že jsme prohlasovali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak.
Mohli jste se chovat zodpovědněji a mohli jste snížit výdaje. Těch příkladů jsme vám ukázali hodně i na našich pozměňovacích návrzích, od několika milionů až po opravdu relevantní částky. To jste ale neudělali. Nebo další možnost. Mohli jste prostředky přesunout a například více investovat. Už to tu bylo opakovaně řečeno před volbami i během schvalování rozpočtu, že v tomto roce vláda investovala méně, než investovaly vlády během krize. A na příští rok, když se podíváme do rozpočtu, tak těch investic je tam ještě méně. A to je neomluvitelné vzhledem k tomu, že se ekonomice daří a v jaké jsme celkově situaci. A za třetí. Ještě jedna věc, kterou jste mohli udělat. Slýcháme o vyšších důchodech. Od pana premiéra slyším v každém vystoupení, jak bude bojovat za vyšší důchody, ale v parlamentu jste tedy v přípravě rozpočtu za žádné vyšší důchody nebojovali. Poslouchám, že budete bojovat proti byrokracii. My bychom rádi tento boj podpořili a přidali se k vám, ale v rozpočtu máte vyčleněné prostředky pro nárůst počtu státních zaměstnanců a konkrétně i pro nárůst počtu úředníků. Slýcháme o digitalizaci jako prioritě. No dobře, ano, výborně, souhlasíme. A v tom rozpočtu to najdeme kde? Ve vyšším počtu úředníků? Nebo kde se ušetří? Co bude vlastně digitalizováno? My v tom rozpočtu vidíme jenom nárůst vládní spotřeby a nárůst rozpočtu vládní administrativy, to je všechno, ale žádné snížení a boj s byrokracií v tom rozpočtu nenacházíme, ani nástroje pro to. Dámy a pánové, ještě jednou. To, že ten rozpočet je takový, jaký je, to nebyla otázka nedostatku času nebo nedostatku možností. Ten rozpočet se dal upravit. Nic takového se nestalo, a proto jménem Občanské demokratické strany konstatuji, že tento rozpočet nepodpoříme. A tu naši nepodporu shrnu do tří bodů. Způsob hospodaření, v jakém nová vláda pokračuje a který podle tohoto rozpočtu přebírá od té předcházející vlády, to je způsob hospodaření, který může oslabit Českou republiku v dobách, které nebudou tak ekonomicky příznivé, jak jsou tyto. A takové doby jednoduše přijdou. Předložený rozpočet nic takového nezohledňuje, a proto Občanská demokratická strana pro něj nebude hlasovat.
Já vám děkuji, pane místopředsedo. Takže k proceduře první vystoupí pan poslanec Juránek. Faktická poznámka - pan poslanec, pan předseda Kalousek, omlouvám se, přehlédl jsem.
Odpusťte, byl jsem mírně vyprovokován svým předřečníkem k tomu, abych vystoupil a řekl dvě věci. Už jsme mnohokrát řekli, že díky základním parametrům schváleným v prvním čtení rozpočet podpořit nemůžeme. A když jsem poslouchal, co všechno podle pana předsedy Fialy koalice mohla udělat, tak jsem také slyšel, že mohla vrátit základní parametry rozpočtu alespoň do toho rámce, který připravil a předložil bývalý ministr financí. Ano, to vláda skutečně udělat mohla, my jsme si to přáli a také jsme to v prvním čtení navrhli. Leč faktem je, že to nechtěla ani ODS, protože ten návrh nepodpořila. ODS měla jistě dobré důvody, proč to nechtěla také.
Já vám děkuji i za dodržení času. Jako další vystoupí s přednostním právem pan předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, máte slovo.
Rozpočet provází očekávání nižšího čerpání peněz z Evropské unie. To se promítne do investic a do vnitřního dluhu, zejména pokud jde o infrastrukturu investic, poklesne objem investic. Plánované investice pro příští rok poklesnou pod 90 miliard, což je proti letošnímu roku o sedminu. Bohužel tyto peníze zdaleka nejdou jen potřebným. Vadí mi, že ti, co žijí nepřizpůsobivým, parazitním způsobem života, budou nadále podle návrhu brát veřejné peníze. Ale stejně tak považuji za parazity i ty, kdo jsou jinak a mnohdy velmi sofistikovaně přisáti na veřejné peníze. Já tomu nerozumím. Při pohledu na návrh rozpočtu vidíme i další nelibé věci. Spotřebitelské ceny narostly, ale životní a existenční minimum zůstalo na stejné úrovni celých sedm let a zůstane pravděpodobně nadále.
Pan kolega Birke se hlásí s faktickou poznámkou?
Hezký podvečer.